Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 13, opět pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 14, opět pan Dominik Feri.
Děkuji. Děkuji. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 16, opět pan kolega Dominik Feri.
Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím další návrh.
Další návrh je pořadové číslo 18, pan kolega Dominik Feri.
Děkuji. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji.
Další návrh je číslo 20 pana kolegy Dominika Feriho.
Děkuji. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod číslem 21 pana poslance Václava Klause.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím další návrh. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů 9. prosince 2020 na své 40. schůzi, doporučil svým usnesením č. 190 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu.
Děkuji za slovo. Každý rok schvalujeme dotační programy v zemědělství, ale víme proč? Materiál se roky mění pouze v číslech, ale texty zůstávají. Přesto jsme textem nepřekročili dvě stránky. Dvě stránky textu, které sdělují světu minimum obecných informací. Léta se opakuje věta: Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Proč zde nejsou uvedena čísla? Nebo snad vynakládáme prostředky, aniž bychom vytyčené cíle naplňovali? Tyhle informace chybí. V závorce chovy prasat a drůbeže. Na výbor jsme si vyžádali podklady, které obsahovaly pár čísel, ale ať jsem koukal, jak jsem koukal, od roku 2010, kdy se živočišná výroba začala dotovat, nedochází k žádným výrazným změnám k lepšímu. Jsme tedy odkázáni k věčnému doplácení? Neměli bychom zároveň řešit reálné problémy, které naše zemědělství a především naše chovatele tíží? Tohle nám v tom materiálu chybí, a proto s čistým svědomím tento materiál nepodpoříme. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
To byly písemné přihlášky do všeobecné rozpravy. Pan předseda Faltýnek se hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Prosím. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut.
Všeobecné pokladní správy, výdaje na financování programu EU.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím další návrh. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 27 pana kolegy Jaroslava Holíka a týká se navýšení kapitoly Ministerstva životního prostředí o částku 400 milionů korun na vrub Ministerstva průmyslu a obchodu.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pozměňovací návrh pod pořadovým číslem 28, pan kolega Zdeněk Ondráček.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 29, opět pan kolega Zdeněk Ondráček. Jedná se o přesun v kapitole Ministerstva vnitra, a to v celkové výši 100 milionů korun.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Prosím další návrh. Děkuji.
Já navážu na pana vicepremiéra. U hlasování číslo 208 mám na sjetině ano, ale zdržel jsem se. Nezpochybňuji hlasování, pouze to uvádím na záznam. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Další návrh je pod pořadovým číslem 32, pan kolega Mikuláš Ferjenčík. Další návrh, pod pořadovým číslem 33, pan Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 34, pan Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 47 pana kolegy Víta Kaňkovského a Pavly Golasowské.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pořadové číslo 48, opět pana kolegy Víta Kaňkovského a Pavly Golasowské.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o navýšení kapitoly Státní dluh, obsluha státního dluhu, v neprospěch kapitoly Úřad vlády České republiky.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod pořadovým číslem 52 pana poslance Petra Bendla .
Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh pod pořadovým číslem 53, pan kolega Petr Bendl .
Děkuji. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod číslem 54, pan kolega Petr Bendl .
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Nyní návrh pod číslem 55, pan kolega Beitl.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod pořadovým číslem 57 pana kolegy Beitla.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 58 pana Jiřího Kobzy a jedná se o navýšení kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku 176 milionů korun v neprospěch kapitoly Ministerstva zahraničí.
Děkuji. Prosím stanovisko? Návrh byl zamítnut.
Nyní máme pozměňovací návrh pořadové číslo 59 pana Jiřího Kobzy.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro.
Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně - není. Pan senátor nemá zájem. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji, končím projednávání tohoto bodu.
Protože jsem zde tento návrh již podrobně prezentoval, budu v popisu stručný a spíše se zaměřím na vysvětlení některých skutečností, na něž bylo poukázáno při diskusi v Senátu. Zdravotní pojišťovny tedy mají povinnost testování pro pojištěnce zajistit a uhradit. To je platné tak jako tak. Za standardní situace, a to je ten zásadní rozdíl, by ale každý dotčený poskytovatel byl nucen pořídit si testy na vlastní náklady a následně je včetně vyšetření vykázat příslušné zdravotní pojišťovně. Až následně by mu byl test zpětně uhrazen. Hlavním problémem v tomto postupu, a to je potřeba si uvědomit, je obrovské množství poskytovatelů, kteří jsou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dotčeni, přičemž mnozí z nich vůbec nemají zkušenost s nákupem zdravotního materiálu ani se nejedná o zdravotnická zařízení, která by měla standardní vztah se zdravotními pojišťovnami. V takovém případě se ten dříve popsaný standardní postup jeví jako nepoužitelný a mnozí poskytovatelé, a to prosím chci zdůraznit, by vůbec nebyli schopni provést povinné testování, jinými slovy došlo by k ohrožení zdraví rizikových skupin, v tomto případě seniorů a samozřejmě i zaměstnanců těchto zařízení. Přímá úhrada testů a s tím spojený závazek distributora doručit je dotčeným poskytovatelům se tedy jevil jako jednoznačně efektivnější, což se, a znovu to chci zdůraznit, projevuje i tím, že testování běží, bude ukončeno v krátké době, a nemám žádné informace o zásadnějších prodlevách. A je potřeba si uvědomit, že takováto testování mohou být a budou pravděpodobně potřebná i v budoucnosti. Proto ze zcela praktického důvodu bylo využito stávajících smluv, které byly již dávno předtím uzavřeny mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier. Toto není řešeno ani tímto zákonem. Zákon žádným způsobem nespecifikuje, kdo má být tím distributorem. Z tohoto důvodu určitě není vyloučeno, že do budoucna se budou distributoři soutěžit, a bude to tak určitě správně.
A nyní zde mohu odcitovat část odpovědi na svůj dotaz. Chtěl bych vás ubezpečit, že potravinové zabezpečení a zvyšování potravinové soběstačnosti založené na racionálním pokrytí domácí poptávky potravinami produkovanými v České republice jsou jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Podporujeme i zvyšování nabídky kvalitních, bezpečných a cenově dostupných potravin našim spotřebitelům". Tak to je velmi pozitivní odpověď.
Děkuji. A poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Josef Kott.
Já se budu snažit ve stručnosti okomentovat své pozměňovací návrhy, nebo pozměňovací návrhy, které jsem podal společně s kolegy. Toto zpřesnění nikterak neomezí pravomoci dozorového orgánu ani neztíží jeho možnosti kontrolovat a postihovat praktiky dvojí kvality potravin na území České republiky. Navrhovaná úprava jednoznačně i stanoví použití výsledku laboratorní zkoušky při jiných kontrolách bez dalšího opakování odběru laboratorních vzorků téže potraviny. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava zákona o zadávání veřejných zakázek. Navržená úprava - stanovení možnosti a nikoliv povinnosti upřednostnit lokální, to znamená místní - současně však nepovede k automatickému zdražení pokrmů ve školách. Je na členském státu, aby určil, jaký vnitrostátní orgán bude odpovědný za realizaci postupů podle tohoto nařízení. Toto jsou pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému, a přihlásím se k nim v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.
To znamená, na tom trhu to bude zcela logicky znamenat zvyšování cen potravin. Zmíním jednu komoditu, která je asi nejvíc do očí bijící, a to je produkce vepřového v České republice.